Ústavní soud dal stěžovatelům v březnu za pravdu a volbu zrušil!
A vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat. Po skončení rozpravy, dobře. Máte slovo, pane poslanče Foldyno.
Pane předsedající, vládo, moji kolegové, jedná se tady o uzavření smlouvy se státem, který z pohledu mezinárodního práva neexistuje. Je sice pravda, že ho Česká republika v roce 2008 uznala, nicméně z pohledu mezinárodního práva tento subjekt neexistuje. V této mírové smlouvě byla dohoda, že OSN přijme usnesení. Než jsem šel k tomuto mikrofonu, díval jsem se na web OSN.
Proto Ministerstvo financí tuto smlouvu předložilo.
Dokonce jsem jeden z těch poslanců, který v době Topolánkovy vlády hlasoval pro výzvu vládě, aby neuznávala stát Kosovo. Nicméně teď jsme v situaci, kdy Kosovo je jednou ze zemí české rozvojové spolupráce, kde se realizují naše rozvojové projekty, kde působí naše firmy, a jim je potřeba zařídit nějaké komfortní prostředí v této zemi. Pokud mám dobré informace, tak touto Sněmovnou prošlo předtím už asi 17 smluv s Kosovem, aniž by si v této Sněmovně příliš někdo takové záležitosti všiml. Tato smlouva se zdržela v zahraničním výboru, povolávali jsme si pracovníky Ministerstva zahraničních věcí hned několikrát, dozvěděli jsme se řadu ekonomických údajů o naší spolupráci a obchodní výměně s Kosovem.
Počet přítomných se již ustálil, takže ještě jednou - hlasujeme o nesouhlasu s odpovědí pana ministra. Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně, máte slovo.
Rozumím tomu, že je omluven. V tom případě, když tu není ministr vnitra, postrádá to také smysl. Ta třetí interpelace se týká sjednávání úvěrových smluv, ve které velmi zásadní roli hraje ministerstvo vedené ministrem Mládkem a ten tu také není. Proto žádám o to, aby všechny tyto mé tři interpelace byly přerušeny do doby příštího týdne, kdy doufám, že tady pan premiér bude.
Zeptám se, zda je námitka, abychom to udělali jedním hlasováním. Není tomu tak, takže v jednom hlasování přerušíme všechny tři interpelace vzhledem k tomu, že premiér je omluven. Ptám se, kdo souhlasí s přerušením těchto tří interpelací, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Vidím pana předsedu klubu ODS.
Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci účasti vojáků české armády na pietních aktech k uctění památky padlých rudoarmějců. V říjnu letošního roku se konalo slavnostní celebrování ostatků rudoarmějců v Hustopečích u Brna. Dle jeho informací tam byly stovky lidí i generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin. Ptám se vás tedy, zda takový zákaz existuje. Příští rok budeme slavit kulaté výročí konce druhé světové války a byl bych velmi nerad, aby tyto oslavy měly provázet jakékoli excesy, a naopak očekávám důstojný a reprezentativní přístup i ze strany Armády České republiky.
Děkuji panu poslanci Čípovi. Bude mu odpovězeno písemně pro nepřítomnost pana ministra. S další interpelací prosím pana poslance Jaroslava Borku, který bude interpelovat přítomného pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci diskriminace zájemců o přijetí k Policii České republiky.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, čas od času jsou spouštěny náborové kampaně o přijetí k Policii České republiky, ve kterých je několik podmínek. Chci se zastavit jen u jedné z nich, a to věku. Dolní hranice je stanovena zákonem, ale horní stanice stanovena není. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem a osobní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením. Tolik citace. Přitom, jak mi bylo sděleno, by například ve fyzických testech skončil nejhůře v první polovině v současnosti zaměstnaných policistů v kraji. Ptám se tedy, jestli to není mrhání lidským potenciálem a hlavně, jestli se nejedná o diskriminaci uchazeče. V mnoha směrech nezáleží na věku, ale na skutečném stavu psychických a fyzických sil jednotlivého člověka.
Prosím, pane ministře, máte slovo na vaši odpověď.
To znamená, roční kurz, který se většinou zabezpečuje ve středních policejních školách. Pokud máte nějaký konkrétní případ na mysli, budu velice rád, když mi ho předáte, abychom mohli provést příslušné šetření u tohoto případu. A budu dbát na to, aby ten případ byl vyšetřen a byla vám dána jasná odpověď k té konkrétní jedné osobě, o které jste hovořil. To znamená, o tom vysokoškolsky vzdělaném člověku ve věku 48 let, pokud si to správně pamatuji.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec si nepřeje doplňující otázku. Děkuji tedy i panu poslanci. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana ministra financí Andreje Babiše ve věci priorit současné vlády.
Vážený pane ministře, včera jste při projednávání návrhu státního rozpočtu uvedl, že nechápete, proč byl podán návrh na zvýšení výdajů v oblasti obnovy kulturních památek. Důvody jsem uvedla již několikrát a ráda tak učiním znovu. Řídím se totiž dvěma zásadami: opakování je matkou moudrosti a trpělivost přináší růže - a zatím mne nezklamaly. Problém spočívá ve schválené Dohodě o partnerství mezi Českou republikou a EU. Na jejím základě budou podporovány pouze památky UNESCO, národní kulturní památky a památky v památkových rezervacích. Ostatních 40 tisíc kulturních památek z evropských peněz podporováno nebude. Proto nezbývá nic jiného než řešit jejich obnovu z národních zdrojů. Není třeba vytvářet žádné nové programy, ale posílit ty stávající. A přesně to učinil rozpočtový výbor, když podpořil posílení kapitoly Ministerstva kultury a MMR o 400 milionů korun. O jaké památky jde, je jasné. Kapličky, nejrůznější historické stavby, sochy, památníky či jiné pamětihodnosti, které jsou pro dané místo charakteristické, které vypovídají o jeho historii, které z něj dělají prostě něco více. Města a vesničky na jejich obnovu, která je významná i z hlediska ekonomického rozvoje našeho venkova, bohužel často nemají dostatek vlastních peněz, a tak je jediným řešením financování ze strany státu. Vážený pane ministře, důvody jsou nyní zřejmé a zřejmá je i jejich závažnost. Takže věřím, že již chápete, proč jsem návrh na obnovu kulturních památek podala. Kdyby snad přece jen ne, jsem vám samozřejmě k dispozici.
Děkuji paní poslankyni i za ujištění, že je panu ministrovi k dispozici. Prosím, pane ministře, teď budete naopak vy k dispozici paní poslankyni pro odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Napsal jste podle mě jiný vymyšlený důvod, a to je jediné, co mi na tom vadí. Metoda výběru nezaručuje výsledek. To je všechno.
Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře zemědělství, udělal jste hrubou a nemravnou chybu, respektive váš náměstek.
Na Lesích České republiky vidíme, že pan ministr Jurečka věnoval Lesy České republiky lidem, kteří vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek.
Další faktickou poznámku má pan vicepremiér Bělobrádek.
Je mi to fakt úplně jedno! A pokud říkáte, že jsme lháři, ano, beru to tak. Ale rozhodně to tak nebylo.
V tom případě pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Laudát s faktickými.
Mně to fakt není příjemné, že člen vlády si řekne svoje a odejde. Já se ohrazuji proti tomu, co řekl! Podle mého názoru to opravdu není přitěžující okolnost. Možná to není pravda. Podle mě je to dobře. Ale dopředu taky nebudu říkat, že to je dobře, protože to nevím. Já jsem byl sedm měsíců ministrem a nevyhodil jsem jediného lidovce, jestli to vidíte takhle.
To se ptejte jich. Nic víc, nic méně.
Potom je tady další záležitost.
Pokud se podaří získat územní rozhodnutí, bude následně probíhat příprava na vydání stavebního povolení. To je situace v té části velkého Pražského okruhu, kde je v tuto chvíli, řekněme, nejpříznivější situace pro pokračování jeho výstavby.
Děkuji panu premiérovi. S pátou interpelací je připraven pan poslanec Václav Klučka, který pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci energetické bezpečnosti České republiky v souvislosti s krizí na Ukrajině.
Dle výsledku analýz provedených evropskou bezpečnostní organizací a Evropským fórem pro bezpečnost, výzkum a inovace je zabezpečení kritické energetické infrastruktury, a týká se to i České republiky, nedostatečné a nekonzistentní. Různé standardy, metodologie, technologie a legislativa v rámci Evropské unie zvyšují riziko napadení a možného ochromení infrastruktury klíčové pro chod jednotlivých států a v tom případě i celé Unie. Ekonomické a sociální důsledky rozsáhlejších výpadků rozvodných sítí mohou mít velmi závažné dopady, proto odolnost celoevropského energetického systému vůči krizovým událostem se stává jednou z hlavních priorit rozvoje všech států. Naplňování energetické strategie státu a bezpečnosti dodávek není bez koordinovaného zabezpečení kritické infrastruktury energetiky dostatečné a dlouhodobě udržitelné. Pane premiére, jaká je koncepce energetické bezpečnosti tohoto státu i ve vztahu k tomu, jaká rizika přináší situace na Ukrajině?
Děkuji panu poslanci.
Ale začal bych možná od toho, co začal pan poslanec Klučka ve svém vystoupení. Nejde jenom o Ukrajinu. Čili je to jedno z velkých rizik. A je to odpovědnost vlády v rámci vytváření dobrých podmínek pro prosperitu a podnikání v České republice, aby zajistila dostatečné, spolehlivé dodávky elektrické energie a dalších energetických zdrojů na území České republiky. Tady musím říci, že vláda je krátce předtím, než bude projednávat aktualizovanou energetickou koncepci. Chtěl bych informovat o tom, že vláda počítá i nadále s tím, že bychom měli využívat jadernou energetiku. Je to zdroj elektrické energie, který je málo závislý na jednom jediném dodavateli energetické suroviny. To znamená, poskytuje nám relativní energetickou nezávislost a relativní energetickou soběstačnost. Vláda se snaží sledovat stav naplnění zásobníků. V podzemních zásobnících má Česká republika zásoby plynu na zhruba tři měsíce. Sledujeme jednotlivé scénáře, připravujeme se na jednotlivé scénáře a tímto tématem se pravidelně zabývá i Bezpečnostní rada vlády.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Já bych chtěl ale poprosit ještě o jednu věc. A je to opravdu prosba. Nic nám nepomůže, že zajistíme dodávky, a k tomu napadení pak dojde v těchto objektech. My máme problém s krizovým plánováním. Teď jsme to viděli na jiných segmentech tak, jak se to projevuje.
Děkuji panu poslanci Klučkovi. Pan premiér a jeho doplňující odpověď.
Bohužel se ukazuje, že máme mezery v krizovém plánování.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Zahajuji odpolední část jednání Poslanecké sněmovny, a než přistoupíme k bodu 135, což jsou ústní interpelace, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Pane předsedající, já vám pěkně děkuji. Předešlu nebo naznačím, že jsme nebyli v těch volbách příliš úspěšní a že jsme v řadě případů nezvolili, ale tak už to bývá. A teď tedy budu konstatovat fakta. První volba byla stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Poslanec Stanislav Grospič získal 66 hlasů a Jaroslav Lobkowicz 56 hlasů. Je to tedy do Meziparlamentní unie. Navržen byl pouze pan poslanec Stanislav Grospič. Ten získal 69 hlasů, takže ani v tomto případě nebylo dosaženo kvora a zvoleno nebylo. U této volby se bude opakovat, tedy proběhne druhé kolo, do kterého postupuje právě Stanislav Grospič. Pro poslance Jana Birkeho bylo odevzdáno 43 hlasů, pro Stanislava Pflégra 68 hlasů. Stal se jím pouze jeden kandidát a byl to pan Jiří Dědeček. A konečně pátá volba, ta se týkala oné Dozorčí rady Vinařského fondu, kde jsme ze šesti kandidátů vybírali tři členy. Tak i v tomto případě byl aspoň jeden úspěch a v prvním kole byl zvolen Josef Vozdecký. Tady bych asi měl přečíst výsledky všech kandidátů: Petr Adam 47 hlasů, Petr Bendl 33 hlasy, Jaroslav Faltýnek 68 hlasů, Herbert Pavera 36 a Josef Valihrach 41 hlas. A poslední informace, kolegyně a kolegové, je organizační. Je 14.30, já končím volební body a rád předávám slovo.
Přes neúspěch v mnoha oblastech té volby jsem rád, že Sněmovna má svého zástupce ve Vinařském fondu. Dále pan poslanec Soukup se omlouvá dnes od 14.25 ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 14.30 do 19 z důvodu jednání. Přistoupíme k bodu 135, jímž jsou ústní interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku. Jako první bude interpelovat pan poslanec Miroslav Kalousek pana premiéra ve věci stavu přípravy operačních programů Evropské unie a finanční periody.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, vláda České republiky vyhlásila čerpání ze strukturálních fondů jako jednu ze svých hlavních priorit a není důvod, aby v tomto případě opozice oponovala.
Nicméně tady se otvírá obecná otázka řízení státních podniků, a nejenom v resortu zemědělství. Já bych rozuměl tomu, kdyby generální ředitel neplnil úkoly dozorčí rady. Jakou roli hraje ministr v tom, že kromě toho, že má politickou odpovědnost, že on vydává pokyny řediteli? Ale říkám, je to obecná otázka, není to jenom... Říkám, je to obecná otázka, kdy mnozí ministři všech vlád, abyste to nebral osobně ani politicky, jsou přesvědčeni, že oni ten podnik vlastně řídí a že ten ředitel je prostě jeho podřízený. Ne jenom o jednom, protože tam byl vyměněn generální ředitel. Na jedné straně tomu rozumím, byl jsem ministr. Mně to přijde poměrně malicherný důvod. Prostě buď mě poslechneš ve všem, nebo půjdeš. Jenom mi tento případ nepřijde natolik závažný. Nic víc. A tam mnohdy není tak úzká odborná specializace jako tady. Nebylo to úmyslné. Fakt jsem se nedíval dneska, včera, kdo tam ještě sedí nebo nesedí. Nebo cokoli jiného. Třeba i tuhle: Pane poslanče, máte smůlu, já to neřeším. Já ho osobně neznám. Zase ne přímo panu náměstkovi, ale zase přes jeho sekretariát. A pak jsem to vzdal. Já tomu prostě nevěřím. My to víme všichni v regionu. Ale může se to stát. Není to korektní přístup. Děkuji vám, pane ministře.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Je to čistě na něm. A já bych toto podporoval, protože ministr nese odpovědnost za fungování resortu. A šel bych ještě dál. Je to lepší styl řízení než dělat široká výběrová řízení a vytvářet jakousi mlhu proto, abych tam dostal lidi, kteří jsou z pravidla nepříliš kompetentní. Jenom tím vlastně dělám jakési alibi, že vypíšu výběrové řízení, ale stejně už jsem dávno rozhodnut, koho tam dám.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Peněžní prostředky státu na protidrogovou politiku jsou alokovány na více kapitolách státního rozpočtu, a to v ukazateli program protidrogové politiky. Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství tyto povinnosti neplnily a rada nezískala podklady ani od ostatních ústředních orgánů státní správy. Nová pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 již povinnosti neukládá. Mezi systémové nedostatky patří na straně ústředních orgánů státní správy minimální četnost veřejnoprávních kontrol u příjemců dotace a nerespektování pravidel přijatých vládou České republiky k zajištění koordinace této kontrolní činnosti. Já se tedy ptám, jaká jsou přijatá opatření k zefektivnění meziresortní koordinace dotačních řízení protidrogové politiky.
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana premiéra o odpověď. A než pan premiér přijde, mám tady ještě omluvy.
Vláda odsouhlasila koncept integrované protidrogové politiky. Vláda schválila 20. října letošního roku rozšíření mandátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky také na otázky gamblingu a alkoholu. Záměrem tak je vytvořit silné koordinační místo pro integrovanou protidrogovou politiku. Předpokládám tedy, že to by mělo poskytnout dostatečný zákonný rámec pro to, abychom tyto politiky mohli koordinovat. Je připravena revize národní strategie protidrogové politiky. Do strategie se tedy začleňuje problematika alkoholu a gamblingu s cílem vytvořit jednotnou protidrogovou politiku. Počítám s tím, že tato strategie bude předložena ke schválení do vlády doslova v nejbližších dnech. Na základě strategie se připravují nové akční plány pro problematiku alkoholu, což bude v gesci Ministerstva zdravotnictví, a pro problematiku gamblingu, což by mělo být v gesci národního protidrogového koordinátora. Připravuje se také revize pracovních poradních orgánů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která je potřebná vzhledem k novému zaměření rady na integrovanou protidrogovou politiku. Poradní orgány rady jsou vhodným koordinačním nástrojem, který by měl zajistit spolupráci a koordinaci mezi všemi aktéry protidrogové politiky na pracovní úrovni. Jsou v ní zastoupeni jak zástupci relevantních ministerstev, tak i samosprávy, ale také odborné a vědecké obce. Samozřejmě v další fázi nás také čeká diskuse o zajištění dostatečných finančních prostředků na integrovanou protidrogovou politiku, na to, jestli bude účelné a efektivní, abychom překonali i roztříštěnost rozpočtování těchto finančních prostředků. Myslím si, že to je téma na debatu mezi radou vlády nebo na bázi rady vlády mezi jednotlivými resorty, to znamená, jestli budeme schopni do budoucna dojít i k systému, že budeme schopni z jednoho místa financovat realizaci a podporu těch jednotlivých akčních plánů v rámci protidrogové politiky. My se teď soustředíme a soustředili jsme se v těch prvních měsících a budeme se soustředit na jaře příštího roku na to, abychom vytvořili legislativní a organizační předpoklady pro faktickou koordinaci této politiky na bázi stávající rady vlády.
Paní poslankyně má doplňující otázku.
Dovolila bych si doplňující otázku.